Takovou debatu můžeme někde vést. Někdo může tvrdit, že to je něco, co by se mělo uvést do souladu. A jiná věc je prostě zákon o státní službě. Mně nepřipadá, že to je rozpor, když tam je nějaký postup, který není v absolutním souladu. A to je na nějakou důkladnou právní debatu. Ten tuto věkovou hranici neupravuje.
Mě by zajímalo, jaký je rozdíl mezi rozporem a nesouladem. Jednou říká rozpor, pak říká nesoulad. Podle mě je to to samé. Já tomu trošku nerozumím. Takže by mě zajímal ten rozpor a nesoulad, jaký je v tom rozdíl.
To byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele, případně pánů zpravodajů. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.
Ještě než začneme s procedurou, tak v krátkosti musím zareagovat na pana předsedu Stanjuru. Pak se tu samozřejmě objevuje problematika jeho pozměňovacího návrhu načteného paní kolegyní Fischerovou, ale k tomu se podrobně dostanu až při samotné proceduře, abychom si ujasnili, co a jak. Myslím, že vedla k rozumným závěrům. Nejprve bychom hlasovali načtené legislativně technické změny. Víte, že pan ministr už sdělil v souvislosti se senátním návrhem, že legislativa Ministerstva zahraničních věcí považuje pozměňovací návrhy pana poslance Stanjury načtené paní poslankyní Fischerovou za uspokojené či vypořádané. Paní poslankyně s tím úplně nesouhlasila a ráda by nechala o těchto návrzích stejně hlasovat. Tedy tady se v případě, že projdou, musíme opět spolehnout na Senát.
Pracovní komise Legislativní rady vlády pro správní právo má zásadní výhradu k ústavnosti navrhované právní úpravy. Státní správu na jiném úseku nevykonávají. Je třeba pamatovat i na fakt, že stávající blíže procesně neupravené jmenování znalců se mění v řízení o žádosti podle části druhé správního řádu, které v návaznosti na podmínky, jejichž splnění se požaduje pro zápis do seznamu znalců, může být poměrně organizačně, administrativně a procesně náročné. Podle této komise by jmenování znalců mělo být svěřeno Ministerstvu spravedlnosti, přičemž by bylo vedeno správní řízení o žádosti se všemi důsledky, včetně správní žaloby, jak je obvyklé. V této souvislosti tato komise dále uvádí, že v případě Ministerstva spravedlnosti jde o posuzování podmínek pro výkon znalecké činnosti, vedení s tím spojeného správního řízení, kontrola atd., o službu ve smyslu služebního zákona. Nedůvodné rozdíly v navrhované právní úpravě z tohoto pohledu též nemohou obstát. Podle této komise by veškeré správní činnosti ve znalecké agendě měly být soustředěny na Ministerstvo spravedlnosti. V souvislosti s otázkou ústavnosti právní úpravy vyslovili někteří členové pracovní komise pro soukromé právo zásadní nesouhlas s navrhovanou úpravou dohledu nad výkonem znalecké činnosti, kteří soudí, že navrhovaný model je in merito protiústavní, neboť krajský soud nemůže vzhledem k principu nezávislosti soudní moci na moci výkonné a zákonodárné a jejich vzájemném oddělení, kontrole a vyvažování vykonávat státní dozor nad činností znalce, neboť nejde a nikdy ani jít nemůže o orgán státní správy. Pokládají za nepřípustnou i skutečnost, že by krajský soud procesně rozhodoval o těchto otázkách v prvém stupni jako správní orgán postupem podle správního řádu, přičemž opravný prostředek proti tomuto rozhodnutí by posuzovalo Ministerstvo spravedlnosti, což je jednak věcně nevhodné, jednak protiústavní smíšení funkcí moci výkonné a soudní. Ale dokážeme si vůbec představit, že ministerstvo přezkoumává ve správním řízení rozhodnutí předsedy soudu? Já věřím tomu, že si to možná tento ministr představit dokáže, koncepčně a ústavně si to představit fakticky nedokážu a bojím se, že s tím musíme v každé situaci narazit. To je první poznámka k tomu celkovému řazení struktury. Stanovisko čtyři auditorských firem, těch největších, myslím, že bychom je měli brát vážně, kde nám píší: "Vážené dámy a pánové, dovolujeme si na vás obrátit v souvislosti s navrhovaným zákonem o znalcích. Vyrozuměli jsme, že vláda České republiky přijala na svém zasedání dne 25. ledna 2017 usnesení číslo 52, kterým schválila návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech s úpravami podle připomínek obsažených ve stanovisku předsedy Legislativní rady vlády a kterým pověřila předsedu vlády České republiky předložit předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky tento návrh k dalšímu projednání. Plně souhlasíme s potřebou zkvalitnění znalecké činnosti a velice podporujeme aktualizaci tohoto zákona. Zároveň vítáme zpřísnění dohledu s cílem zvýšit kvalitu posudků. Na druhé straně podle našich informací například německá jurisdikce řeší tuto problematiku podstatně volněji. Rádi bychom vás v této souvislosti upozornili na některé problematické aspekty navrhované normy. Posudky v oboru ekonomiky. Ve znalectví existuje celá řada znaleckých oborů, od bezpečnosti přes dopravu, ekonomiku, písmoznalectví a další obory až po zdravotnictví. Zdaleka nejvíce znalců a také největší potřeba posudků a znalců je v oboru ekonomiky. Zatímco ve většině ostatních oborů jsou zpracovávány ročně jen stovky, případně tisíce posudků, v oboru ekonomika se jich každý rok vypracují statisíce. Nerovnoprávné postavení znaleckých kanceláří. Znalci se v současnosti dělí na jednotlivé znalce a znalecké ústavy. Znalecké ústavy jsou v navrhovaném zákoně nově zúženy pouze na státní sféru a vzdělávací či výzkumné instituce včetně soukromých. Zákon pak výslovně stanoví, že znalecký ústav je určen především ke zpracování znaleckých posudků ve zvláště obtížných případech vyžadujících zvláštního posouzení.
Možná to tak je. Ona je to samozřejmě hudba budoucnosti, což je možné. Ten elektronický občanský průkaz, tak jak je tady předkládán, má ale návaznost i na další zákony. Tam bylo ustanovení, že se bude přes internet prodávat nějakým způsobem alkohol nebo alkoholické nápoje. Problém byl s identifikací dané osoby, že jí je více než 18 let. Protože já když se na ty formuláře dneska podívám, tak si tam můžu napsat jakékoli datum narození a podle toho mi tolik let bude. Zde narážím právě na problematiku výměny občanských průkazů, že se budou postupně vyměňovat elektronické občanské průkazy. Takže tam jsme to také řešili. Problémem je elektronická identita, to je také nesporný fakt, která by se měla projednávat. Já se budu muset v té komunikaci nějakým způsobem identifikovat. Nastává tam problém, o kterém jsem tady mluvil, že ta data budou na síti. Jakým způsobem je to zabezpečeno? To je otázka i na ministra, jakým způsobem jsou data zabezpečena na té síti, aby nedošlo k nějakým únikům a někam se nám neztratila. I když oni tvrdí - musíte si koupit čtečku elektronických občanských průkazů, abyste mohl komunikovat se mnou jako se státní správou. To tam také je. Takže stát to nařizuje, ale kup si to sám za své. Nějakým způsobem je to vyřešeno. Budu na něj určitě reagovat, takže bychom se mohli pustit do té rozpravy, abych tady tolik úplně nezdržovat.
Já vám také děkuji.
Občas rostu z toho, když slyším ty výhrady, třeba k tomu Estonsku, míchání s velkými bratry a podobně. Ale ten vhled pana poslance Klána, tu historickou perspektivu, kterou dával, bych ještě doplnil tím, že v dobách, kdy jsme budovali světlé zítřky a mohli jsme čekat v pořadnících na telefony, byly mobilní telefony dokonce s otočnou volbou a byly řešeny tím způsobem, že tam byla dlouhá šňůra a mohli jsme procházet s tím telefonem po bytě. Bylo nebezpečí, že o to člověk zakopne nebo se o to mohl uškrtit.
Já vám děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Zároveň bych chtěl konstatovat, že pokud bych někomu chtěl vstupovat do snů, tak to určitě nebude pan poslanec Klán, ani za účelem zvyšování IQ. Já tady nebudu provádět ani inventuru těch přístrojů, které vlastním, na rozdíl od pana poslance Klána.
Ani jedna z těch dvou oblastí nicméně není takovou, abychom nezvedli hlas a nepustili do druhého čtení celý tento balík. Je to položení základů kvalitnějšího výkonu znalecké činnosti v České republice. O tom budeme mluvit, doufám, dneska dále.
Děkuji paní zpravodajce za její vystoupení a otevírám obecnou rozpravu, do které mám nejdříve přihlášku pana poslance Plíška.
Já jsem proto loni v lednu předložil vlastní novelu zákona, která je zařazena jako další, navazující bod dnešního jednání. A také povinnost celoživotního vzdělávání. Dále mám výhradu v tom, že znalecké ústavy nebudou schopny odborně a zejména kapacitně pokrýt širokou škálu možných potřeb soudů, insolvenčních správců a hospodářské sféry. To je skutečně i o tom personálním zajištění a o tom, co tento zákon může přinést i z hlediska nedostatku znalců v některých oborech. To je skutečně také otázka, abychom řešili i ty doprovodné věci, nejenom to, co je v samotném návrhu zákona. Před poradními sbory při krajských soudech se bude skládat zvláštní odborná část zkoušky. To kromě možného zahlcení personálního soudu spojeného s otázkou, zda vůbec mohou posudky věcně bez znalostí podkladů dostatečně přezkoumávat. Protože pokud nebude kdo mít tyto posudky přezkoumávat, pak tato pravomoc nemá nějaký zásadní efekt. A jak už jsem zmínil, úprava neřeší palčivý problém, a to je nedostatek soudních znalců v určitých oborech. Uvidíme, jak to půjde, protože nejsem příznivcem toho, abychom pod časovým tlakem voleb schvalovali zcela revoluční nové zákony. Ale to se skutečně uvidí až při jednání ve výboru.
Připraví se pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane místopředsedo. Takže o znaleckých kancelářích já více hovořit nebudu. Nevím, jestli to je to správné řešení, ale zkusím přejít ke konkrétním věcem, které jsou. Pokud to máme takto napsáno, tak je to i obyčejná dopravní nehoda. A my všichni jsme řidiči a víme, že toto se nám může kdykoliv stát. To někde tam máme.
Abych byl trošičku, jak se říká, v obraze. Tak abychom to stihli celé nastartovat a nespadlo to pod stůl, jako se to často stává tady ke konci volebních období. To tady hrozí. Děkuji za pozornost.
Faktická poznámka pana poslance Běhounka. Prosím, pane poslanče.
Ale jestli tomu dobře rozumím, tak ta občanka se nezačne vyrábět okamžitě. Ta se začne vyrábět 12 měsíců poté, co ten zákon vstoupí v platnost. Nezbývá nám mnoho času k tomu, abychom to dokázali naplnit.
Ano, pokud ten zákon schválíme, ta si přiděláme problémy úplně zbytečně. Budu mít čip, ale nemůžu s ním prokazovat elektronickou identitu. Tak k čemu nám ten návrh bude? Kromě těch, kteří budou už vyrábět. Těm to pomůže, tomu já rozumím. Takže pokud chceme problémy, pokud chceme chaos, pokud chceme zmatek, tak to schvalme dneska, předčasně a zbytečně.
My ten zákon máme ve druhém čtení, jestli rozumím.
Eviduji dvě faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Grospič, poté pan poslanec Stanjura. Prosím. Děkuji.
Ten postup, který navrhuje pan kolega Běhounek, je sice možný, ale slyšeli jsme z úst pana ministra, že díky zákonu o elektronické identitě musíme změnit tento zákon. To má přece logiku! Proto jsem ten dotaz položil, zda kvůli tomu zákonu o elektronické identitě bude potřeba novelizovat to, co máme před sebou dneska. Až se ukáže, jaké změny technického charakteru sem můžeme promítnout, tak to jsme schopni načíst v rámci druhého čtení tohoto návrhu, tohoto sněmovního tisku. Jestli si rozumíme. To není žádný obstrukční postup, to je jenom logické v okamžiku, kdy se ukazuje, že díky elektronické identitě musíme tohle ještě změnit. Pan ministr říká technicky, já si myslím, že to je pravda, že to není nic politického, ale tak proč, kam tak spěcháme? Fakt budeme dělat novelu? A ta novela se stihne do voleb, když ještě není? Ten můj navržený postup říká, že to jsme schopni udělat najednou a v tomto volebním období.
Pro pořádek se chci zeptat, pane poslanče - říkáte, že navrhujete, je to tedy procedurální návrh? Mám to tak vnímat?
Ano, já to zopakuji.
Děkuji. Není možné vystoupit, je to procedurální návrh, omlouvám se .
Já jsem se přeřekl. To není rozprava.
Tento procedurální návrh nebyl přijat a my pokračujeme v projednávání.
Děkuji za slovo. Vrátit to ze třetího do druhého, ještě. Variantně. Ještě to existuje stále. Takže holt potom to vrátíme zpátky v tom případě do druhého čtení, pokud se ukáže, že jsou nějaké problémy u té elektronické identity.
Já to plně respektuji. Byli jste na to upozorněni. Chcete schválit zákon, o kterém dneska víte, že se má novelizovat. Takže takhle chcete přistupovat k tvorbě zákonů? Pokolikáté je to ve Sněmovně, že když něco hlasujeme, tak už víme dopředu, že to budeme novelizovat.
Vážené poslankyně, vážení poslanci, pokusím se stručností přednesu přispět k dnešní konstruktivní atmosféře a jejímu pokračování. Úprava některých nedostatků zákona o zvláštních řízeních soudních, implementace rozsudků Evropského soudu pro lidská práva tam, kde je to třeba. Drobná změna zákona o soudních poplatcích, kde se lépe balancuje ten systém, některé poplatky se snižují, aby nevytvářely nespravedlivou bariéru, jiné se zase naopak nepatrně zvyšují, aby plnily svou regulační roli. A naposledy zrušení zvláštní příslušnosti Obvodního soudu pro Prahu 2 pro trestné činy způsobené v dopravě. To je něco, co se nám neosvědčilo.
Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Musím potvrdit, že je to skutečně technická novela, která reaguje na některé nesoulady, které se v praxi objevují. Jako předseda podvýboru pro rozsudky Evropského soudu pro lidská práva velice vítám, že tato novela se zabývá i touto záležitostí, která se dosud příliš neřešila v našem právním řádu.
Je to procesní nástroj, není nutné, aby mu veřejnost rozuměla, ale je nutné, aby fungoval tak, jak má - rychle, spolehlivě, nestranně, spravedlivě. Tomu tak vždycky není, dokonce některá ustanovení jdou proti sobě a některá chybí. Tato novela nedostatky, takové ty opravdu křiklavé nedostatky v některých oblastech odstraňuje. Zavedení poplatku jistoty v případě opakovaného podání návrhu na předběžné opatření. Vytvoření opravného prostředku proti předběžným opatřením, která pozbyla účinku nebo byla zrušena. Pak je to oblast zákona o soudních poplatcích. Zjednodušuje se postup soudu v případech, kdy není vůbec zaplacen soudní poplatek.
Už jednou jsme to vrátili do druhého čtení, teď se to vrací zpátky a najednou zaznívá, že ta věc tam měla být zapracována.
Nyní pan předseda Stanjura, připraví se pan poslanec Klán. Všechno jsou to faktické poznámky.
Stát ví úplně všechno. Tak jednou už musíme říct dost! Ať si stát ta data předává. Úplně všechno stát má k dispozici. Není možné, aby stát nevěděl, komu vydal pas a komu vydal občanský průkaz, komu vydal řidičský průkaz. A pořád slyším: My to potřebujeme vědět. Ale stát už to ví. A když ta změna projde, zase budeme hnát všechny na výměnu občanských průkazů? A zase bude: Pozor, pozor, poslední dva roky. Pozor, pozor, poslední rok, poslední dva měsíce. To je asi anonymní občan. Kolikrát to dělají vaši příbuzní. A stát všechno ví a nemá dost. Otesánek!
Děkuji. Dnes od 11.30 do konce jednacího dne se omlouvá pan místopředseda Petr Gazdík.
Já si tady vzpomenu na jednu paralelu, kdy se tady projednávaly občanské průkazy, když jsme prodlužovali dobu platnosti. Proč už tenkrát se to nezměnilo? Teď to tady řešíme narychlo. To místo trvalého pobytu je povinně volitelný údaj. To mi nabídl s tím, že si můžu vybrat. Takže tady bych prosil se přesně vyjadřovat, že se jedná o povinně volitelný údaj. To je zásadní rozdíl oproti povinnému údaji.
Ostatní data, která by pro mě mohla být, já nevím, individuálně nebezpečná nebo rád bych je utajil, necháme na čipu. Děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji.
Člověk, ale i Sněmovna se má poučit z chyb. Pan poslanec Gabal říká, že už má takřka pět let na svém občanském průkazu čip. Rozumíme si?
Děkuji.
Přemýšlím o té debatě, o tom, co tady zaznívá, a snažím se vžít do role poštovního úředníka, který sedí na přepážce na nějakém sídlišti, kde jméno Novák, příjmení Novák je poměrně běžné. Dneska se dává hodně křestní jméno Lukáš. Jak udělá jednoznačnou identifikaci? Kam se to dostáváme? Jen tak hypoteticky.
Já vás poprosím, nepokřikujte po sobě, páni poslanci, řádně diskutujte na mikrofon.
Nemyslím si, že to je úplně ten správný...
Já myslím, že úloha, o které mluvil pan poslanec Fiedler, je jednoduše řešitelná.